Já bych byla ráda, aby to pan ministr Válek vysvětlil, jak to tedy je, jak to spolu souvisí. Stále početnější skupinou jsou děti s odlišným mateřským jazykem, které potřebují pro porozumění a osvojení si správné výslovnosti." Co s tím má co dělat specializovaná způsobilost ve zdravotnictví? To je opravdu špatně odvedené odůvodnění. Já věřím, že se to brzy dozvíme. Ovšem k tomu musím dodat, že vedení Asociace klinických logopedů sděluje, že celkově je zhruba 1 100 klinických logopedů, každoročně atestuje asi 60 až 70 logopedů, a nedá se říci, že by byl úplně katastrofální, plošný nedostatek ve všech koutech České republiky. Ano, místně ano, ale je otázka, jestli ten stav je tak kritický, že musíme rušit specializovanou způsobilost v době trvání tří let, že si tím něco urychlíme? Možná urychlíme, možná z toho uděláme čtyřicetihodinový kurz - specializovanou způsobilost pro pacienty. Protože to, že zrušíte specializovanou způsobilost v době trvání tří let, tak vám to během jednoho měsíce ty klinické logopedy nepřivede. Kolik jich je nyní v atestační přípravě? Přece pracujeme s nějakými daty. Přece máme statistický úřad, přece se sledují počty klinických logopedů. Přece se sleduje počet pacientů s určitými diagnózami. A ministerstvo nám tady předkládá na základě nějakých šetření. Já si myslím, že jsem dostatečně odůvodnila to, proč tento přílepek v tom zákoně vůbec nemá být. Je to ze strany ministra Válka rána pod pás, je to bez souhlasu Asociace klinických logopedů. Tato úprava však může přinést negativní efekt v podobě snížení standardu výkonu příslušné profese, neboť provádění akreditovaných kvalifikačních kurzů ze strany erudovaných entit má za cíl zajistit vysokou míru odbornosti a profesní kvalifikace logopedů.
Jde o institut, který je dlouhou dobu standardní součástí důchodových systémů mnoha evropských zemí.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Chtěla bych dostat konkrétní informace o tom - a myslím si, že by to měli chtít všichni poslanci v této Poslanecké sněmovně - co se bude dít s Českou poštou v budoucnosti. Říkal nám tady, jak změní členy dozorčí rady, jak to budou skvělí odborníci, a kam jsme se dostali? Dostali jsme se tam, že se propouští doručovatelé. Já jsem včera - a celý týden na to upozorňuji - že jsem v pondělí navštívila město Aš. Zdůrazňuji, že je to město, které má zhruba 13 000 obyvatel. To by určitě nevadilo, kdyby občané tu poštu dostávali do svých schránek, ale oni ji nedostávají. Pan ministr vnitra nebyl schopen za sedm měsíců vybrat nového ředitele České pošty, takže Česká pošta je bez vedení. Současný ředitel skončí 28. února a 1. března se stane ředitelem České pošty její náměstek pan Miroslav Štěpán. Jsou informace, že se prodává právě mnoho objektů. Nemáme o tom vůbec žádné detailní informace. Umíte si představit... Mně teda takový krok nepřijde absolutně smysluplný a vůbec se divím, že se stal. Děkuju, takže bod České pošty. Děkuju mnohokrát. Opravdu mě udivuje, že vládní koalice a vládní poslanci nechtějí vědět, jak se bude řešit nedostatek léků, takže druhý bod bych chtěla a poprosila bych: Nedostatek léků, konkrétní kroky řešení ministra zdravotnictví. Takže já se vůbec v tom nevyznám. A hlavně, když jsem v úterý velmi bedlivě poslouchala pana ministra zdravotnictví, tak jsem se vůbec nedozvěděla, jakým způsobem to vyřeší. Slyšel jste to tady někdo, když tady vystupoval v úterý pan ministr? Já to teď slyším úplně poprvé. Z toho je patrné, že pan ministr zdravotnictví vůbec neví, jakým způsobem to má řešit. On se neustále vymlouvá, že to je v celé Evropě. Lidé si ale jezdí pro léky do Německa, jezdí si do Polska, takže to určitě není pravda.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Dalším návrhem je návrh pana předsedy Okamury na zařazení nového bodu s názvem Ještě jednou přečtu název toho návrhu. Jedná se o bod s názvem V České republice máme nejdražší elektrickou energii v celé EU, ačkoliv vyrábíme levnou elektřinu firmou ovládanou státem. Je to takhle v pořádku, pane předsedo? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu? Návrh byl zamítnut. Dalším bodem je návrh pana předsedy Okamury na zařazení nového bodu s názvem Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení bodu s tímto názvem? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto nového bodu? Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu? Návrh byl zamítnut.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, blíží se smutné výročí 15. března, výročí okupace Československa německou armádou, a já bych rád připomněl, že již delší dobu, několik let, visí v systému náš návrh pod sněmovním tiskem číslo 16 na změnu zákona o státních svátcích, o ostatních svátcích a o významných dnech a dnech pracovního klidu. Náš návrh obsahuje dva body. Za prvé, navrhujeme mezi významné dny České republiky zařadit 15. březen jakožto Den památky obětí německé okupace českých zemí. Poté následovala jeho přímá německá vojenská okupace a šestileté období plošného a cíleného teroru, vyvražďování občanů českých zemí dnešní České republiky, které mělo jednoznačně genocidní rysy a genocidní charakter. Dalším důvodem pro navrhovanou změnu je pak stále postupující a nepřípustná snaha o přepisování dějin, zejména pak snaha o relativizaci viny za druhou světovou válku, snaha o relativizaci škod napáchaných německým režimem v Československu během této války i po ní a před ní a na české zemi a na českých lidech. Ve veřejném prostoru rovněž probíhá jakási podivná kampaň, snažící se nás a zejména naši mladou generaci přesvědčit o tom, že německá okupace českých zemí byla jen jednou z dějinných epizod, která náš stát postihla a která v podstatě nebyla ničím výjimečná. Já myslím, že ti mrtví si to nemyslí.
Ano, to byl tedy sněmovní tisk o státních svátcích, je to tak? Prosím.
Konkrétně se jedná o zákaz propagace a šíření nenávistných ideologií, nejenom hnutí, jak je tomu uvedeno v zákoně nyní, což je náš dluh směrem k odstranění nedostatků platné podoby a úpravy zákona, která neřeší otázku veřejného šíření ideologií propagujících nenávist ke skupinám osob na základě jejich rasy, pohlaví, víry, národnosti či jiných společných charakteristik. Dejme takovým šiřitelům jasný signál, že zde narazí na zákon a že jako s takovými s nimi bude i jednáno. Zdaleka tedy nejde jen o selektivní postihování islámu, jak je nám občas podsouváno, jakkoliv islám mezi tyto nenávistné a nebezpečné ideologie patří, patří mezi ně stejně jako třeba nacismus a jakékoliv další ideologie vyzývající k násilí a nenávisti vůči určitým skupinám osob. Připomeňme zde jedno nařízení, které se táhne celým islámským učením: nepřizpůsobení se prostředí ani hostitelské zemi, neintegrování, přesvědčení o nadřazenosti muslimů nad bezvěrci a jinověrci, takzvanými káfiry. Je zde i povinnost islamizace neislámských zemí, jejich ovládnutí s využitím všech nástrojů a prostředků, což je v jejich očích slabostí demokracie. Ta se nyní nachází v sevření bezvýchodné situace mezi brutálním násilím a terorem, vyvolaným hromadnou ilegální islámskou migrací a politickou korektností. I my Češi přece již máme své oběti islámských teroristů. Byli to skuteční lidé, naši spoluobčané, měli své životy, rodiny, sny. Já bych rád připomněl jejich jména. Tito lidé byli zavražděni jenom proto, že byli ve špatný moment na špatném místě, když si terorista usmyslel, že zrovna je dobrý nápad jít zavraždit pár nevěřících. Prosím proto, aby tento bod byl zařazen jako třetí bod po pevně zařazených bodech.
Z čeho se bude vycházet? Bude se hodně hovořit také, nebo hovořili jsme také na výboru pro sociální politiku ohledně příspěvků na solidární domácnost. To si rozhodnete sami a my vlastně nevíme, jaké to bude.
Další v pořadí je přihlášena paní poslankyně Mádlová.
Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážení kolegové, děkuji za slovo. Ta se týká klinických logopedů. Stejně tak jsem měla připravenou interpelaci na toto téma. Ta změna se vkládá vlastně do zákona, který s tím nesouvisí. Je to přílepek, je to zneužití tohoto zákona. Nicméně je to opravdu velký problém, protože tím zasahujete do systému zdravotní péče, a to já považuji za zásadní problém. Vy potřebujete lidi, kteří nejen že provedou správnou diagnostiku, diferenciální diagnostiku, že správně zvolí léčebnou metodu, prostředky k tomu, vybavení, pak použijete ten přístroj. Vážení kolegové, to se týká ale nás všech. My jsme všichni potenciální pacienti. Nikdo z nás neví, kdy budeme potřebovat logopeda ve zdravotnictví, klinického logopeda, který má specializovanou způsobilost, protože funguje ve zdravotnických zařízeních a stará se o nemocné s poměrně závažnými onemocněními. Je to člověk, který má své významné místo u různých degenerativních onemocnění, po operacích mozku, po nádorech mozku, po těžkých úrazech mozku a podobně, po cévních mozkových příhodách. Já nevím, jestli jste si jisti, že toho člověka nikdy nebudete potřebovat.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu na program schůze? Návrh byl zamítnut. Já se chci zeptat, jestli jsme hlasovali o všech návrzích, které jste, vážené kolegyně a vážení kolegové, během dnešního dopoledne navrhovali? Děkuji, pane poslanče. Nyní načtu dvě omluvy. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.
Děkuji, dobré odpoledne. Ve středu probíhal také sociální výbor. Tak já nebudu dále vystupovat s úvodním slovem, jsem připraven potom reagovat na ty, kteří jsou přihlášeni v rozpravě.
Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu.
Dobrý den, kolegyně a kolegové. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Výbor jednomyslně doporučuje Poslanecké sněmovně návrh zákona schválit. Pozměňovací návrhy nebyly předloženy.
Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásili poslanci v tomto pořadí: jako první vystoupí paní poslankyně Pastuchová. Paní poslankyně, máte slovo.
Já jsem zde mluvila krátce při prvním čtení. Proto jsme se 8. prosince na to ptali, ale přítomní zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí o žádném jednání ohledně této podpory nevěděli.
Nyní je přihlášena paní poslankyně Ivana Mádlová a připraví se paní poslankyně Ožanová.
Dobrý den, vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Já mám připraven bod dnes na zařazení z toho důvodu, že včera neproběhla interpelace, kdy jsem se chtěla zeptat pana ministra Válka na citlivá data pacientů, a takto mám také nazván ten svůj bod. Já se domnívám, že toto by minimálně na zdravotním výboru proběhnout mělo. Ale bohužel v poslední době nějak zjišťujeme, že pan ministr Válek není přítomen na témata, která se týkají rezortu zdravotnictví. Přiznám se, že nevím, co v ní je, tuto novelu jsem neviděla, čerpám jenom z médií, a proto považuji za velmi důležité, aby tento bod byl otevřen. Ministerstvo zdravotnictví mění pravidla pro nahlížení do pacientské dokumentace. Zatím mohou v kartách listovat jen určité osoby, určití zdravotničtí pracovníci. Jsou to například osoby blízké podle občanského zákoníku nebo to jsou osoby, které určí pacient. Jsou to zdravotničtí pracovníci podle platných zákonů, soudní znalci, osoby pověřené správním orgánem k vypracování nebo přezkoumání posudku. Jsou to zdravotničtí pracovníci k posuzování zdravotního stavu pro účely sociálního zabezpečení, nebo je to veřejný ochránce, nebo jsou to také studenti zdravotnických oborů, ale pouze v nutném rozsahu. Vedení rezortu tvrdí, že si její sepsání vynutili majitelé zdravotnických řetězců, ať už krajských, nebo soukromých, čili ať už státních, nebo soukromých, čili oba tyto rezorty. Důvody Ministerstva zdravotnictví k novele jsou - a to cituji: "Řada nemocnic a ambulancí je totiž dnes součástí větších holdingů, které jsou řízeny z jedné centrály. Administrativní pracovníci v této centrále potřebují komunikovat s pojišťovnami a vykazovat jim péči. To jim ale komplikuje současná právní úprava, podle které nejsou tito pracovníci oprávněni nahlížet do zdravotnické dokumentace pacientů. Ovšem narazili na obrovský odpor, Ministerstvo zdravotnictví narazilo na obrovský odpor ze všech možných koutů. Všichni shodně tvrdí: v kartách pacientů se kvůli tomu bude moci prohrabovat kdekdo, navíc bez kontroly.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji. Navrhuji zařazení nového bodu, a to jeho pevné zařazení na dnešní den, 12 hodin. Název bodu: Postupy v digitalizaci, rozbor indexu digitální ekonomiky a společnosti. Proč žádám o zařazení tohoto bodu? Protože jsem si přečetla zprávu o vývoji indexu digitální ekonomiky a společnosti pro Českou republiku. Evropská komise od roku 2014 sleduje pokrok členských států v digitální oblasti a každoročně zveřejňuje zprávy o indexu digitální ekonomiky a společnosti, zkratka DESI. Zprávy zahrnují každý rok profily jednotlivých zemí, což členským státům pomáhá určit, v jakých oblastech potřebují přednostně přijmout opatření a tematické kapitoly obsahující analýzu klíčových oblastí digitální politiky na úrovni EU. Index DESI řadí členské státy podle úrovně jejich digitalizace a analyzuje jejich relativní pokrok za posledních pět let s ohledem na jejich předchozí situaci. Nová vláda se ujala úřadu v prosinci roku 2021 a digitální transformaci představila jako důležitý úkol čtyřletého pracovního programu. Zpráva je velmi obsáhlá, nebudu z ní více citovat. Přiznejme si, hodnotí různá kritéria, jednoznačným výsledkem však je, přestože máme přímo odpovědného ministra pro digitalizaci, tak si Česká republika mezi 27 členskými státy EU oproti roku 2021 pohoršila. Takže tolik k výsledku digitalizace. Nicméně předpokládám, že by pan ministr mohl mít na tuto problematiku jiný názor, proto navrhuji dnes bod Postupy v digitalizaci, rozbor indexu digitální ekonomiky a společnosti. Děkuji za pozornost a doufám, že tento bod bude zařazen.
Děkuji, paní poslankyně.
Vláda se snaží totiž totálně umlčet opoziční názory. Vy chcete umlčet a cenzurovat i mě a celé SPD, abychom nemohli tady zdůvodňovat. Dále to mají všichni lidé ve vedení Sněmovny - SPD tam nemá ani jednoho zástupce. Vy to chcete udělat ještě neomezeně versus čtyři v podstatě. Vy nejste chlapi. Když nejste schopni pomoct občanům, tak to máte chlapsky položit, a ne umlčovat tímto způsobem opozici. To je úplně neuvěřitelné! Takže já jsem tohleto měl potřebu ještě na závěr říct.
Mluvte ke mně mým prostřednictvím.
Ano, vaším prostřednictvím. Jednou se ta situace může otočit a není dobré omezovat svobodu a demokracii. Tady ta Sněmovna, to už je poslední místo z hlediska mnoha občanů, protože občané už se bojí říct své politické názory v zaměstnání, bojí se mluvit nahlas.
Jako další s přednostním právem vystoupí pan místopředseda Karel Havlíček. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, navrhuji zařazení bodu, který jsem nazval Hrozby zvýšení odvodů osob samostatně výdělečně činných. Dobře poslouchejme. Pan ministr financí Stanjura skutečně toto potvrzuje a zcela otevřeně říká: Ano, je to ve hře. Tam tvrdili, že naopak živnostníky podpoří. My jsme na to šli vyváženě, pomohli jsme zaměstnancům a současně jsme zjednodušili podnikání živnostníkům. No tím, že jsme zrušili superhrubou mzdu, že jsme zrušili ten švindl, který tady byl mnoho let, o kterém se dlouze mluvilo, ale nikdo neměl odvahu tak učinit. My jsme tu odvahu našli. Našli jsme ji v době covidové, našli jsme ji v době, kdy jsme cítili, že je nezbytné podpořit zaměstnance, a vyplatilo se to navzdory tomu, že byla celá řada oponentů, kteří tvrdili, že to bude mít katastrofální důsledky. Jsem přesvědčen, že zrušení superhrubé mzdy pomohlo daleko více než všechny možné energetické tarify či netarify a než všechny sliby vlády, které byly. Jenom podotknu, že průměrný zaměstnanec nebo zaměstnanec s průměrnou mzdou ušetřil ročně díky tomu 24 000 korun. Ale současně jsme mysleli i na živnostníky - zavedli jsme paušály. Udělali jsme to tak, že platí jednou platbou vše, to znamená daň z příjmu, sociální, zdravotní. Přece zcela zásadní věc! Byli jsme první, kdo to udělal. Vše mají živnostníci na jednom místě. Založení živnosti během několika desítek minut, rovněž se to žádalo. Ale to, co je úplně nejdůležitější: v době krize jsme živnostníky nenechali padnout, podpořili jsme je. Dnes jsme v době energetické krize, a podívejte se, co kdo dostal. Nedostali vůbec nic, naopak, podmínky se jim zhoršují.
Děkuji. Nyní tedy máme dále přihlášeného pana poslance Igora Hendrycha a připraví se paní poslankyně Vladimíra Lesenská.
Kvituji dokonce i to, že na poslední chvíli dnes přišel avizovaný pozměňovací návrh pana předsedy výboru pro sociální politiku, pana doktora Kaňkovského. Děkuji vám za pozornost.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Připraví se paní poslankyně Věra Adámková.
Takže z těchto důvodů prosím o zařazení tohoto bodu a prosím jako třetí bod dnešního programu.
Nyní vystoupí paní poslankyně Věra Adámková a má dvakrát přihlášku, takže po tom prvním bodu vám zapnu opět čas. Také děkuji za upřesnění.
Ano, byli jsme první nebo jedni z prvních v Evropě. Firmy si na to zvykly, narovnalo se prostředí. Byl to krok k digitalizaci. A je dobře, že jsme ji tenkrát zavedli, protože my jsme se řídili jednou věcí: daně nezvyšujeme.